To je v podstatě jediná významnější výdajová úspora, jediná, kterou kabinet Petra Fialy představil. Jak jsem již zmínila, předložený návrh přichází s několika parametrickými úpravami. Jenže právě tím dochází k oloupení důchodců. Výše přídavku totiž bude zásadně nižší než nárůst cen. A i o těch 60 % bude nominálně dorovnávat pouze důchody průměrné. Vysvětlení, proč je tomu tak, proč zrovna důchodci mají být ti, na kterých stát ušetří, nám zatím nikdo nepodal. Tato parametrická úprava nedává absolutně žádný smysl, protože důchodci ani před úpravou nedostali v případě mimořádných valorizací reálně přidáno. Důchodcům byl dorovnán čistý růst cenové hladiny. Navíc se navrhovanou úpravou prodlužuje interval mezi momentem valorizace a dnem, kdy dostanou důchodci reálně přidáno. Nově bude reakce na inflaci ve lhůtě pěti měsíců od splnění inflační podmínky, ale zároveň nejdříve v červenci. Z čeho mají financovat toto zdražování, je asi jasné jen vám, pane ministře. Místo toho tedy, aby se pětikoalice soustředila na zkrocení pádivé inflace, kreativně vymýšlí jenom nové metody, jak snížit původní mechanismus mimořádné valorizace jako nástroj, který má sloužit k dorovnání zvýšených životních nákladů v důsledku mimořádného růstu cen. K 1. lednu následujícího roku se těmto lidem příjmy sníží. Mezitím je pravděpodobné, že část z nich stihne dvakrát doběhnout na Úřad práce pro přepočet dávek, které pobírají. Dále musím zdůraznit zamýšlené omezení růstu reálných mezd při řádné valorizaci penzí. Část, která se promítá do valorizace, by se měla snížit z poloviny na jednu třetinu. Jinými slovy, budou sklouzávat do chudoby. Přesně toho docílí tato vláda pětikoalice, pokud ten návrh prosadí. Čím déle budete pobírat důchod, tím budete rok od roku chudší oproti většině společnosti. Opravdu si přejete takovýto vývoj? Opravdu chceme, aby se starší lidé, kteří už nemohou zvýšit své příjmy pracovním výdělkem, propadali do chudoby ve srovnání se zbytkem společnosti, přestože po celý život pracovali a plnili své povinnosti? Celý život odváděli nemalé peníze, které jim teď stát dluží, a to ať vláda chce, nebo ne.
Řešení přitom není až tak nereálné, jen je třeba problém s důchody řešit ve vícero rovinách. Příklady tady zmiňuji pravidelně. Srovnejme Deutsche Post a Českou poštu. Německá pošta a její dcery německému státu peníze vydělávají, a vydělávají je dokonce i České republice. Německý stát nebo spolkové německé státy mají samozřejmě podíly v mnoha dalších ziskových firmách včetně Volkswagenu, který vlastní kdysi českou Škodovku. Největší podíl v mateřské společnosti Daimler, která vlastní Mercedes a další, má například Kuvajt. A mimochodem, tu naši Škodovku nepřímo spoluvlastní s Němci i katarský stát. Uniká mi jeden jediný důvod, proč v takových či podobných firmách nemá ani haléř Česká republika. Proč většina výdělku plyne z České republiky do zahraničí, a ne českým občanům? Pak se nedivme, že v Německu mají vyšší důchody. Není to tím, že by tam měli větší produktivitu, to přece už dávno není pravda, ale je to proto, že firmy přelévají uměle peníze do svých mateřských zemí, takže Češi pracují na německé důchodce. Proč by na nás nemohli teď nějakou chvíli zase pracovat Němci? Ostatně, dluží nám přes 15 000 miliard za válečné reparace. Česká vláda by měla mít alespoň odvahu Němce o zaplacení dluhu požádat, jako to bez ostychu udělali Řekové nebo Poláci. Připomeňme si, že náš nárok je oproti jejich nezpochybnitelný a Němci ho také nikdy nezpochybnili na rozdíl od českých politiků a novinářů. Po tisíciletí moudré státy a moudří panovníci nespoléhali na daně, ale hledali další přímé vlastní zdroje příjmů. Když Karel IV., otec vlasti, chtěl zajistit univerzitu, daroval jí pole a lesy, aby měla vlastní nezávislý příjem. Stát musí začít investovat do projektů, které mají ziskový potenciál, tak jako to dělají chytré státy na celé planetě. K tomu je mimo jiné třeba nastavit i systém. Jen v letech 2014 až 2022 se u nás vyplatilo na dotacích 750 miliard korun a velká část vyletěla oknem. Je to dotační mantra. Takže takto to je a takhle bychom si měli tady nalít čistého vína. Je to přesně tak, jak jsem na to upozorňoval. A jak to souvisí s důchody? Dotační politika peníze nejen odčerpává, ale v mnohých případech ekonomiku oslabuje. Jeden zemědělec se médiím svěřil, proč nebere dotace - protože aby mohl dotace brát, musí produkovat přesně podle plánu. Příjem státu je jedna věc, ta další je změna v samotných důchodech. Stát důchodem zajišťuje své staré nebo bezmocné občany, kteří splnili státem nastavená pravidla. Tento důchod musí stačit na důstojný život, na nájem, jídlo, ošacení, na kulturu a sociální život ve stáří. To, co je třeba říct v neposlední řadě, že současně s výše uvedeným by stát měl začít zlevňovat život nejen sám sobě, ale také občanům. A opět to je jednoduchá matematika: snižte ceny jídla, energií, telekomunikací a podobně a nebude třeba o tolik zvyšovat platy ani důchody.
Na první podhled se zdá logické, že valorizace penzí by se měly řídit indexem životních nákladů seniorů. Nicméně nám tu existuje problém s tím, že současný spotřební koš používaný pro výpočet toho indexu není správně nastaven. Například náklady na bydlení, které představují značné výzvy pro důchodce, a nejen pro ně, mají v tomto koši příliš nízkou váhu nebo jsou nedostatečně zohledněny. Opětovně jde o chybný krok. Používání dvou indexů má své opodstatnění. Souhlasím, že současný způsob výpočtu, který vede k vyšším předčasným důchodům než důchodům v standardním věku, není optimální a je třeba ho upravit. Nicméně musíme si uvědomit, že příliš přísné trestání předčasných důchodů staví pracující v předdůchodovém věku do mimořádně nevýhodné situace na trhu práce. Zásadní chyba tohoto kroku je v krátké lhůtě, kterou by dnešní pracující měli k dispozici k přizpůsobení své životní strategie. Tento významný skok může být problémem pro ty, kteří se spoléhají na možnost předčasného odchodu do důchodu z jakéhokoliv důvodu. Současná generace podle údajů České správy sociálního zabezpečení s prodloužením doby nemá zásadní problém, mohlo by to však být obtížné pro mladší ročníky, které vstupují do ekonomické aktivity později než předchozí generace. Bohužel dnes pětikoalice vůbec nepracuje s aktivní politikou nezaměstnanosti. Vláda Petra Fialy se totiž nechala ukolébat nejnižší mírou nezaměstnanosti, kterou jí zanechala naše vláda. To je obrovské číslo, se kterým pětikoalice vůbec nic nedělá. Proč úřady práce v rámci aktivní politiky zaměstnanosti cíleně nepracují s generací, která je v předdůchodovém věku? Proč pro ně má pouze prodlouženou výplatu dávek a předčasný důchod? Proč nenabízí možnosti podpory i pro lidi v důchodovém věku, kteří chtějí a mohou pracovat? Dnešní balíček opatření však není první snahou pětikoalice ušetřit na našich penzistech. To, co předvádí vládní pětikoalice okolo důchodů, ovšem začalo již dříve. To je základní stížnostní důvod, který v podání uvádíme. Důvodem je bezradnost ministra financí Zbyňka Stanjury, který se zasekl v opozici, kde jen říkal, jak by to udělal lépe, a oháněl se marketingovými úsporami. Skončilo to bohužel tak, jak to skončit nemuselo. V rozpočtu na valorizaci důchodů byla jedna velká nula, čili ministr Stanjura se jednoznačně v tomto ohledu zachoval nezodpovědně. Nebylo to poprvé a zřejmě ani naposledy. Vážení kolegové, pokud bychom tady chtěli hovořit o skutečné důchodové reformě, museli bychom hovořit o snaze aktivně motivovat lidi, aby zůstali v pracovním procesu co nejdéle. Ostatně to není dobré jen pro stav státní kasy, ale je to dobré taktéž pro samotné občany. Chce to jen aktivně pracovat s trhem práce a nastavit správnou politiku zaměstnanosti. Zdůrazňuji tedy, že mluvím zejména o lidech, kteří pracovat mohou a chtějí, ale i tomuto je třeba jít naproti. Naopak kabinet Petra Fialy jde cestou příkazů, zákazů, což je podle mě zcela chybné. Také je dnes zásadní motivace občanů, aby si vytvořili své vlastní úspory. Bohužel se pětikoalici podařilo naopak vytvořit prostředí s dvoucifernou inflací, kdy byly úspory celé společnosti zcela znehodnoceny. I to je jeden z dlouhodobých dopadů amatérského přístupu kabinetu Petra Fialy. Vláda zcela zásadně navíc snížila motivaci a důvěru společnosti ve vytváření si úspor. Lidé už nevěří, že jim jejich hodnota zůstane zachována a že o ně nepřijdou. Dnes tu musím opakovat, že ideální čas byl promrhán. Tento čas byl na přelomu milénia v době, kdy mnohé ze stran vládní koalice byly při moci. Na závěr jenom opětovně zopakuji, že dnes tady projednáváme parametrické změny, které nemají nic společného s důchodovou reformou. Jejich jediný cíl je nám všem dnes zcela jasný. Dnes tady projednáváme úpravy, které jsou vnitřně nekonzistentní a které jsou nastavené tak, aby náklady zoufalého rozpočtovacího procesu ministra Stanjury nesla ta část populace, která je jednou z nejzranitelnějších.
Mnoho žadatelů o předčasný důchod bylo těsně před odchodem do důchodu buď v evidenci Úřadu práce, nebo pečovali o závislou osobu a nemohli tak býti výdělečně činní. Prostě jenom si požádali o předčasný odchod do důchodu. Tito příjemci důchodu splnili podmínky potřebné doby pojištění pro přiznání zákonem upraveného druhu starobního důchodu, nemělo by se tedy z hlediska dopadu růstu cen na příjemce důchodů s nimi zacházet rozdílně. Odchylnou právní úpravu valorizace u předčasných starobních důchodů nepovažuji za žádoucí. V konečném důsledku by návrh vedl k ohrožení těchto osob chudobou a k nutnosti vynaložit prostředky z nepojistného systému.
Také děkuji. Nyní je na řadě pan poslanec Nacher.
To je taková poznámka před závorkou. To znamená, že to není nějaká úlitba, není to nějaká sociální dávka, k tomu se ještě dostanu, není to nějaký milodar, je to to, co ten člověk celý život odváděl do toho systému, tak to pak dostane zpátky. To znamená, tahleta komunikace mně přijde nešťastná. A to mně přijde komunikačně velmi nevhodné. Já tím jenom říkám, že ta komunikace kolem je velmi nešťastná a vyvolává úplně něco jiného než to, co možná vy chcete.
A ten průběh rozpravy bych definoval zatím, že ta křidélka jsou světlá, takže králíček obecný. To jenom abyste nezapomněl. A víceméně já jsem chtěl jenom reagovat na to, co jste říkal, že nás nezesměšňujete - zesměšňujete. A můžete tady zesměšňovat pana předsedu, jeho výroky, ale výsledek je ten, že vám nevěří tři čtvrtiny obyvatel.
Robert Králíček mi ušetřil půl minuty, kdy já jsem chtěl také udělat okénko mezi zvířátky, že je rozdíl mezi zajíčkem a králíčkem. Tudíž mám víc času na to se tady pobavit o té konzistentnosti. To tady pan ministr nadhodil jako téma. Tak mi vysvětlete tu konzistentnost. Pan ministr lákal, aby lidé šli do předčasného důchodu, že se jim to vyplatí, a teď vlastně ty samé lidi, kteří by šli do předčasného důchodu, tím návrhem trestá. Zase, kde je ta konzistentnost? Celá tato vláda říká, že se peníze rozfrcaly v době covidu. Já to mám připravené pro ten další bod, ale pro tuto chvíli, když už se tady tedy cituje, tak já cituji pozměňovací návrhy Mariana Jurečky, který naopak ty kompenzace zvyšoval, prodlužoval a dělal to pro více osob. To by znamenalo zásek, jenom pro vaši informaci, 150 miliard v tom roce daném. Nakonec pan ministr navrhuje nárok na kompenzační bonus za podmínek tohoto zákona, aby byl dokonce zpětně od 1. ledna. To jsou reálné návrhy , které jste navrhoval jako opoziční politik.
V tom jste směšní, nikdo z vás směšné dělat nemůže, to děláte vy sami ze sebe. Anebo jste směšní tím, že on něco říkal a neměl to. To je ten pohled na to, kde je ta hranice té směšnosti. Děláme ho za minutu dvanáct. Ale nemůže to být tak, že sem přichází s návrhy, které znamenají větší a větší výdaje, a není žádný návrh, který by podpořil větší stabilitu toho systému a jeho udržitelnost.
Děkuji.
Je to i v Japonsku, můžou potvrdit někteří kolegové, je to prostě ve všech vyspělých státech. Je to přirozený trend. Pardon, vším prostřednictvím. No, ty valorizace přece mimořádné, ony tam zůstávají v tom důchodovém účtu.
Já jsem chtěla reagovat na pana ministra, ale teď mě tak šokoval pan poslanec Horák, že jsem úplně v šoku, konsternovaná. Vy to chcete snižovat. Vy jste neřekl nic, co by v podstatě, za čím bychom si nestáli. Dobře, neudělali jsme důchodovou reformu, tak jako 35 let před námi žádná jiná vláda, já se k tomu tady přiznávám. Ty důvody jsem ozřejmila. Já vím, že vy jste chtěl trošku vrtěti psem, částečně se vám to podařilo, ale vraťme se zpátky. Zatím vaše návrhy důchodové reformy jsou v říši pohádek. Zatím jsme slyšeli bombastickou tiskovou konferenci.
Děkuji.
To řeší ty důsledky na spravedlnosti systému. V důchodové reformě odstraňujeme tu příčinu. Druhý důležitý krok, společný vyměřovací základ.
Takže je přece legitimní se tady o tom bavit. To znamená, v zásadě se to týká aktuálního stavu a ti lidé na to neumějí a nejsou schopni reagovat. To prostě není tak úplně jednoduše účetní. O tom už mluvili kolegové a to já tady zdržovat nebudu. My, když vyhrajeme volby, tak to zrušíme, není to dobrý finanční produkt. Mimochodem, ta by měla být postavená i na tom, že jsou ty věci předvídatelné, předvídatelné!
To, že nejde o důchodovou reformu, mi tady říkala spousta kolegů. To prostě není tak. Není to pravda. Velmi se vymezuji tady proti tomuto a velmi nechci, abychom tu společnost takovýmto způsobem v rámci sociálního smíru rozdělovali. Je to z toho důvodu, že v září by možná mohla hrozit další valorizace díky vysoké inflaci. My jsme podali jako výbor pro sociální politiku hnutí ANO, všichni jeho členové, několik pozměňovacích návrhů. Chceme samozřejmě, aby řádná valorizace byla zpět dána tak, jak ji nastavila vláda Andreje Babiše, na polovinu reálných mezd a na celou inflaci. To se týká řádných valorizací. To je ten další pozměňovací návrh. A ten druhý problém, který řeší tento třetí pozměňovací návrh, je, že ta druhá penalizace, která tam je, je, že se nebudou valorizovat percentuální části důchodů právě do věku dosažení 65 let. Potom byl v deficitu při covidovém roku.
Vaše vystoupení, paní předsedkyně, vyvolalo dvě faktické poznámky. Nyní faktická poznámka pana vicepremiéra Jurečky.
Vyprošuji si potom takovéto překrucování slov a těch důvodů, proč je nutné dělat změny. A k těm nárokům, které tady zazněly. Toto je potřeba vnímat v kontextu toho, jak se vyvíjí demografie, jak se vyvíjí doba dožití, a to musíme zasadit do nějakého reálného rámce, na co ty rozpočty mají peníze.
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Ale já bych se chtěla zeptat jinak.
Moc děkuji, pane předsedající. Cituji ze Seznam Zpráv, a to z rozhovoru s Lucií Stuchlíkovou. Cituji: "Já dneska peníze na zvýšení rodičáku nemám. To je ta vaše solidarita. Toto je jednoduše vydírací věta.
No děkuji za slovo. Já jsem před měsícem dosáhl důchodového věku. Využívám, trochu zneužívám tohoto tisku, abych se na to zeptal.
Hnutí ANO tady několikrát slibovalo, že udělá důchodovou reformu. Za těch osm let se nestalo vůbec nic. Ale vy jste nic z toho neudělali a teď tady přicházíte a říkáte tady tuto kritiku.
Já nemám takhle rychle vytažené z monitoringu citace jako můj kolega, určitě by to nebyl problém. Není to tak jednoduché. Ta doba dožití se víceméně sbírá nějakým dotazníkovým způsobem. Je to velmi složité, ale je to proto naprosto zásadní. Já se ptám.
Děkuji.
Děkuji moc. Jinak ale pozor. Ten průběžný důchodový systém tak, jak ho známe, je vyrovnaný, ano, vyrovnaný. To, co do něj přiteče, to z něj taktéž odteče. V roce 2020 díky covidu měl deficit, ale očekávalo se, že po otevření ekonomiky se znovu nastartuje výběr pojistného, poněvadž firmy začnou fungovat a tak dále. To se vždycky děje u toho, jakým způsobem budou výdaje na důchody vzhledem k hrubému domácímu produktu, k HDP. Můžu samozřejmě předložit další a další. Takže já bych byl rád, kdybychom se samozřejmě bavili na té odborné úrovni.
Děkuji.
Vážený pane předsedající, pane ministře, kolegyně, kolegové, mně to nedá nezareagovat na konzistentnost pana ministra Jurečky a následně i na pana kolegu Horáka, prostřednictvím pana předsedajícího. Nicméně chtěl bych zareagovat jenom na pana Jurečku. Druhá věc, ta poslední, snad to stihnu. Pokud se na tom opravdu nedohodneme, tak je to vaše nezodpovědnost, že za dva roky se to bude zase měnit.
Nyní pan ministr Marian Jurečka, následuje pan poslanec Igor Hendrych, prosím.
Celé to spočítáme tak, aby si člověk užil penze asi čtvrtinu svého života." Dále budu citovat: "Důchodová reforma je pro nás stěžejní, to určitě chceme." Dále cituji: "Stát může lidem garantovat solidní důchod, který zajistí živobytí, ale ne důchod královský. O ten se musí každý zdravý člověk postarat sám."